Není náhodou, že teritorialitu si odhlasovali exekutoři. Ona je totiž ve prospěch především těch exekutorů. Ten současný stav, který existuje, je takový, že je různá úroveň exekutorských úřadů, v mnohých případech je to dáno právě tím, že někteří exekutoři jsou schopni vymáhat svěřené pohledávky efektivněji, a to je také důvod, proč mají větší nápad. Jenom abychom se zamysleli nad tím, že možnost volby věřitele nad tím, kdo bude podle zákona vymáhat jeho pohledávku, bychom principem teritoriality vyloučili.
Děkuji panu poslanci Štěpánu Stupčukovi. Nyní pan poslanec Pavel Blažek, připraví se pan poslanec Marek Benda, poté Karel Fiedler.
Co tím chci říct? A když pan kolega Benda říká, že ten návrh mnoho nepřinese, ten dnešní, já to beru jako symboliku. Karel Marx by se divil, ale to jediné za čtyři roky, co se tady udělalo pro věřitele, je tenhle návrh navrhovaný komunisty.
Děkuji panu poslanci Pavlu Blažkovi. Nyní pan poslanec Marek Benda a poté pan poslanec Karel Fiedler, také s faktickými poznámkami. Ještě než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid.
Já budu hodně stručný, ale jenom jsem chtěl zareagovat na pana kolegu Fiedlera. Takže neříkejme opravdu věci...
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ptám se zástupce navrhovatelů, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Po dvouleté odstávce byl zařazen do jednání výboru. V roce 2016 prošel výborem v březnu, další rok jsme čekali, než jsme se dostali do tohoto okamžiku. Až skončí toto třetí čtení, ať už dopadne, jak dopadne, určitě to bude důvod na to, abych večer oslavil to, že jsme se vůbec dostali tak daleko. Rozšiřuje okruh osob, u kterých jde pozastavit řidičské oprávnění pro rodiče zletilého dítěte ve věku do 26 roků věku, které se soustavným studiem připravuje na své budoucí povolání. Nic jiného v tom není v původním návrhu. Kolega vás potom seznámí s pozměňovacími návrhy, které byly.
Prosím, pane poslanče, máte slovo ke svému vystoupení.
To znamená, tento návrh směřuje správným směrem, protože zabavování řidičských průkazů u neplatičů výživného se osvědčilo. Ale bohužel vláda měla učinit pro zrychlení soudních řízení daleko více a pro větší vymahatelnost práva, a když tak nečiní, tak tak musí činit poslanci ve svých poslaneckých návrzích. Takže ty návrhy, které jsou pod písm. A, které zpřesňují ten původní návrh, my podpoříme. B. Z mého pohledu se taková zásadní koncepční změna nedá dělat jedním pozměňovacím návrhem v závěru volebního období. My jsme v tomto volebním období do činnosti exekutorů, do exekuční činnosti, zasáhli poměrně výrazně. Nedávno, víte, že také ministerstvo vyhláškou snížilo odměny exekutorům. To znamená, to byly jasné zásahy, které se staly, a já si nemyslím, že do činnosti exekutorů je vhodné nadále, a dokonce tímto způsobem zasahovat. My jsme o tom vedli dlouhou debatu na výboru a tento návrh podle mého názoru řeší jediné. To znamená, my bychom neměli vstupovat do toho a zařizovat některým větší a některým menší byznys v rámci exekuční činnosti. Toto by podle mého názoru stát neměl činit. To bychom museli úplně přepsat to, jak exekutoři jsou ustanovováni do svých pozic a jakou roli v tom řízení mají. To znamená, jsem proti tomuto zásahu. V tom skutečně nevidím žádný problém. Jiná věc je samozřejmě například návrh, který by umožňoval sloučit dejme tomu exekuční řízení u vícečetných exekucí u jednoho dlužníka. Ale to je jiné téma.
Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi za jeho vystoupení a budeme pokračovat. Dvě faktické poznámky mám, potom přihlášku s přednostním právem. Nyní paní poslankyně Wernerová, po ní paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh zákona, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Zahajuji projednávání dalšího bodu a tím je Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, k projednání vám předkládám návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Návrh změnového zákona obsahuje zejména legislativně technické úpravy související s nahrazením zákona o finanční kontrole zákonem o řízení a kontrole veřejných financí. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Ten bod je ve spojení. To je odstranění zjevné chyby, protože při poslední novele zákona byla odstraněna povinnost, ale nebyla odstraněna sankce.
Prosím. Prosím.
Možná je to nesystémové, ale je to určité řešení, jak zabránit privatizaci tohoto zámku. Děkuji za podporu.
Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě... Ještě pan poslanec Kořenek - faktická poznámka.
Bude to velmi rychlé. Já jenom chci potvrdit, že i stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny se napříč politickým spektrem shodla na převodu zámku Štiřín.
Žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu v tom případě končím a táži se, zda pan navrhovatel chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Pan poslanec Klán? Také ne závěrečné slovo.
Děkuji, pane předsedající. Kontrolní výbor doporučuje
Návrh nevidím. Nejprve vás tedy odhlásím, protože eviduji žádost o vaše odhlášení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s procedurou hlasování tak, jak byla navržena, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Už jsem pochopil, proč pan zpravodaj říká, že to je komplikované, složité. To je úplně jedno. Normální materiál po druhém čtení má lomeno něco, tam je seznam podaných pozměňovacích návrhů, ty jsou očíslovány písmeny, případně čísly. Je úplně jedno, v kterých sněmovních dokumentech tyto pozměňovací návrhy byly načteny. Já tomu vůbec nerozumím.
Pan zpravodaj.
Já se nedivím, že pan kolega se v tom nevyzná. Ale s legislativou jsme dospěli k jedné věci. Proto je ta procedura na logiku komplikovaná a složitá. Ale my se musíme vypořádat se všemi pozměňovacími návrhy.
Já nevím, jestli někdo z vás pochopil a teď už je jako v klidu, že všechno chápe, ale já tedy ne.
Prosím, pane zpravodaji.
Materiál je připraven v souladu s tím, jak byly pozměňovací návrhy podány. Nevím, nedokážu víc vysvětlit. Pokud potřebujete podrobnější vysvětlení, musí vám ho dát legislativa Poslanecké sněmovny.
A teď máme pod písmenem E uvedeny dva různé pozměňovací návrhy. Já souhlasím s tím, že jsou částečně stejné. Já tedy nerozumím tomu, že to hospodářský výbor nezastavil, nehodil ten materiál legislativě na hlavu a neřekl spravte to. Ale já teď nevím, jak z toho ven.
Já děkuju za návrh pana poslance Stanjury. Sami jste poznali, jak se to silně zkomplikovalo z hlediska procedury. A zase jsem vám nelhal na samém začátku, když jsem říkal, že je velmi složité v tom najít, který bod schválený vylučuje další body a podobně. Takže věděl jsem, o čem hovořím.
Přesně tak. Kdo je proti návrhu? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Přece víme, jak ty největší exekutorské úřady dobře vydělávají. Nezávidím jim to. Je to absolutní nepoměr. Neměl to být přenesený výkon soudní moci? Máme tuto anomálii někde u výkonu soudní moci, což původně exekuce měly být? Nemá to být byznys. Nemá to být byznys.
Nyní pan poslanec Marek Černoch, poté pan poslanec Jaroslav Holík, dále Zbyněk Stanjura, Olga Havlová - všichni s faktickou poznámkou.
Já jsem úplně nerozuměl panu kolegu Bendovi, když mluvil o těch tučných kravách, jestli jsem se měl urazit, nebo neměl. V tom hluku nebylo úplně rozumět, ale věřím, že ne. Ano, jestliže někdo nezaplatí za komunální služby, za MHD, za něco jiného, vykašle se na to, je to jeho chyba. Když to udělám, jsem hloupej. A ano, souhlasím naprosto, že lidé by to měli zaplatit. Nezaplatím popelnice, vykašlu se na to. Budou mi psát, vykašlu se na to. Pak musí přijít trest. Ale ten by měl být o tom, že vymůže tu částku, která je dlužná, plus k tomu nějaké náklady, které jsou s tím spojeny. O tom mluvil kolega Karel Fiedler, že těch malých částek je většina a bohužel jsou i velmi často nevymahatelné. A ke kolegovi Blažkovi. To je trošku problém. To je ten účel.
Jednalo se o 200 tisíc. Právnička, kterou jsem měl, se jednou nedostavila bez omluvy k soudu, čili já jsem ten milion musel zaplatit. Ta prodala část domu, která jí patřila, a výtěžek stačil pouze na pokrytí náhrad exekutorské firmy Vrána. Takže jenom pro vaši zajímavost.
Děkuji panu poslanci Jaroslavu Holíkovi za jeho vyjádření. Pane předsedo, máte slovo.
Za druhé. Já odmítám ten jednoduchý pohled, že za všechno mohou banky. Tak já teď tomu úplně nerozumím. Buď zapomínáme na to, co řešíme v jiných zákonech, zapomínáme na to, v jakém dobrém stavu jsou české banky. Ty banky taky mají ztráty z úvěrů a to je parametr, který sleduje Česká národní banka. Takže je samozřejmě v jejich zájmu, aby poskytovaly zajištěné úvěry a případně z nich těžily.
Pane předsedo... Nyní paní poslankyně Olga Havlová, pak ještě jedna faktická poznámka pana poslance Marka Černocha a Karla Fiedlera.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já budu velice stručná. U nás se opravdu dovolilo to, že exekuce se staly byznysem, což je špatně. Na tento zákon čeká jedna desetina národa a my tady vedeme takhle dlouhou diskusi.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Vracím se zpět. Je o systému vymahatelnosti, o vymáhání exekucí jako takových. Tady se jedná úplně o to samé. Je to kolečko, které bude automaticky přiřazovat exekuce jednotlivým exekutorům v kraji. Je to jednoduché. Ten exekutor se bude mít možnost tím případem zabývat a nebudou nastávat některé situace, které nastávají v současnosti. Je to opravdu jednoduché, funguje to i v jiných systémech a v jiných případech. A já si myslím, že i v exekucích se tento systém dá využít velmi efektivně. O tom je ten návrh, o ničem jiném.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Takže to je jistě lepší, pokud je zde mírnější sankce v podobě třeba toho zabavení řidičského průkazu, a týká se to širšího okruhu případů, tak jak je navrhováno. A bylo tam přítomno i poměrně myslím dost poslanců. Takže chci na to upozornit v této souvislosti, že to vyznělo jednoznačně: diskuse není uzavřena, musíme v ní pokračovat.
Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Nyní s přednostním právem pan poslanec Karel Černoch a dále pokračujeme řádně přihlášeným panem poslancem Karlem Fiedlerem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jenom budu reagovat na dva body, které tady zazněly. A jeden z nich je, jestli podpoříme, nebo nepodpoříme. Návrh zákona samozřejmě podpoříme, protože si myslím, že za ty čtyři roky se dalo stihnout daleko více v exekucích, bohužel k tomu nedošlo, ale alespoň ty kroky, které se udělaly, tak si myslím, že přinesly alespoň trošku narovnání do systému exekucí. A tady, jak už zaznělo, ta pomyslná určitá tečka za tímto volebním obdobím schválením tohoto návrhu zákona, které pomáhá dětem, které se připravují na svůj budoucí život, tak je správně. Já jsem se k němu přihlásil, je to pozměňovací návrh pana kolegy Fiedlera, nicméně s tímto návrhem souhlasím. Tento návrh byl vrácen k dopracování, k čemuž nedošlo. Co je ale důležitější, přišel návrh ze Senátu, který je tady, teď úplně nevím přesně na měsíce, zhruba dva roky. Dva roky jsme se snažili s několika kolegy tento návrh zařadit na projednávání. Je to pravda, mělo se o tom diskutovat, ale mělo se o tom diskutovat dřív, a ne se snažit tento návrh zablokovat. Takže proto pozměňovací návrh. Co se týče teritoriality exekutorů neboli místní příslušnosti exekutorů, je to systém, který dává lidově řečeno na koleje exekuce v rámci místní příslušnosti, tedy pomáhá v boji proti korupci, pomáhá v boji proti některým velkoexekutorským úřadům, protože ne všichni exekutoři pracují nezákonně. Dluhy se mají platit, to je pravda. Bohužel situace, která v exekucích stále ještě je i přes ty změny, které nastaly, tak je tragická. A pokud se vydáte a budete se ptát teď ve volebních kampaních lidí, jakým způsobem nahlížejí na exekuce, tak si myslím, že vám to řeknou všichni zcela jasně a do očí. I tak budu věřit a doufám, že třeba ještě dojde ke změně vašeho názoru a že ten návrh podpoříte a návrh projde.
První nepravda je to, že to bylo narychlo připravováno. Několikrát ho navrhoval kolega Černoch, pokud si pamatuji, několikrát jsem to navrhoval já, ale vždycky jste měli důležitější věc na projednání než to, co se týká více než 800 tisíc občanů. To je první nepravda.
To jsou legislativně technická doplnění čísel zákonů a jedno zrušení se. Výbor doporučil.
Přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro návrh 110, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Výbor doporučil.
Kdo je proti návrhu? Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji. Končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.
Hezké dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, člene vlády. Budeme pokračovat. Ptám se navrhovatele, pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře? Prosím, máte slovo.